V posledním čtvrtstoletí ale bohužel ztroskotaly všechny snahy o rozšíření této dohody právě v oblasti zeměpisného označení. Spojené státy vynaložily velké úsilí, aby podporovaly princip druhových neboli generických jmen a poskytování ochrany zeměpisným označením zásadně odmítají. V posledním desetiletí jich uzavřela řadu. Příkladem mohou být dohody s Koreou, Japonskem či Vietnamem či budoucí dohoda se sdružením Mercosur. Zvláštním případem je v této oblasti dohoda Evropské unie s Čínou o ochraně zeměpisných označení. Ta by měla vstoupit v platnost na počátku roku a chránit v Číně české názvy - právě Žatecký chmel, Českobudějovické pivo a v budoucnu i České pivo. Chráněné označení původu mohou získat produkty, jejichž výroba je ve všech stadiích spjata s určitou lokalitou nebo regionem. Chráněné zeměpisné označení mohou získat produkty, ale nejen ty, dokonce také některé procesy či suroviny. V roce 2015 byla po více než půl století rovněž modernizována Lisabonská dohoda WIPO. Stalo se tak prostřednictvím Ženevského aktu. Evropská unie se stala členem dohody 26. února 2020 a Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních v tento den zároveň vstoupil v platnost. Cílem této revize bylo také učinit systém atraktivnější pro rozvojové země. Jejich zájem o oblast zeměpisných označení stále narůstá, jelikož právě přidaná hodnota investic do tohoto druhu místního rozvoje je nesporná. Proto také věřím, že i naše vláda bude místní produkty podporovat v souladu s tímto nařízením, které následně tomu pomůže. Jako zajímavý může posloužit například Kampotský pepř z Kambodži. Nechci si brát příklad přímo z Kambodži, ale rozhodně bych si vzal příklad z tohoto projektu. Jde o tříletý projekt, který kombinuje podnikatelské prvky s českou rozvojovou spoluprací a charitativní činností. Česká firma vykupuje tento kvalitní pepř od drobných zemědělců, kteří nemají dostatek technických kapacit a prostředků na samostatný vývoz. Většinou jim chybí obalové technologie a další zařízení na jeho zpracování. Místním partnerem projektu je sdružení KPPA, Kampot Pepper Promotion Association, které chráněné zeměpisné označení propaguje. Kampotský pepř ve snaze o omezení šíření falešně označené produkce nyní usiluje o postupné rozšíření mezinárodní ochrany, mimo jiné právě prostřednictvím Ženevského aktu Lisabonské dohody, který Kambodža ratifikovala jako první stát vůbec. I když je členství České republiky v Ženevském aktu zajištěno prostřednictvím Evropské unie, České republice a dalším šesti členům Evropské unie, původním členům Lisabonské dohody, bylo evropskou legislativou umožněno, aby k modernizované dohodě přistoupili i samostatně. Tak bude zachována nepřerušená ochrana práv již dříve udělených podle původní Lisabonské dohody a zajištěna navazující ochrana podle Ženevského aktu. Zde bych zdůraznil tradičních řemeslných výrobků, regionálních řemeslných výrobků. Mezinárodní systém ochrany a registrace zeměpisných označení se postupně rozšiřuje, což přináší nové příležitosti pro vývoz tradičních českých potravinářských produktů - vína, lihovin, a především piva a chmele. Vážení přátelé, na základě všeho výše uvedeného a všeho, co jsem řekl, považuji tento návrh za velmi přínosný právě pro naše podnikatele, živnostníky a zemědělce a rozhodně jej podpořím. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Do rozpravy se přihlásil ještě pan zpravodaj.
Předpokládám, že to dáváte jako procedurální návrh, abych o tom dal hlasovat. Je to hlasování s pořadovým číslem 112, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 152, proti nikdo. Prosím, máte slovo. Ještě vás, kolegyně a kolegové, přece jenom poprosím o ztišení.
Já bych považoval za nutné, aby návrh zákona byl projednán pokud možno co nejdříve tak, aby nevznikla přílišná prodleva mezi okamžikem nabytí účinnosti evropského nařízení a naší národní právní úpravou. Opravdu se jedná o velmi jednoduchý materiál.
Tedy eviduji tento návrh u obou sněmovních tisků, děkuji. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, tak se táži, zda nyní chcete někdo navrhnout k přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Žádný návrh nevidím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 114, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti nikdo. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Žádný návrh nevidím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nevidím tento návrh. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, aby lhůta na projednávání byla zkrácena o 30 dnů, tedy na 30 dnů?
Souhlasím s tím, že ten zákon nikam nespěchá, nechvátá. V Poslanecké sněmovně je řada špičkových lékařů, mých kolegů a kolegyň, ve zdravotním výboru je silný potenciál na to dopracovat ten zákon, ministerstvo s tím bude spolupracovat.
Děkuji, pane ministře.
Představme si, že denně umírá normálně přibližně 330 lidí a nyní jich umírá 50 navíc. Byly dny, kdy jich umíralo 200 navíc! Já se mohu podívat kolem sebe do reálné situace našeho zdravotního institutu a já tam vidím, že tam je doslova exploze pozitivně testovaných, ale i poměrně vážně nemocných kolegů. Zásadní faktory jsou tady dva: omikron se rychle šíří, šíří se nekontrolovatelně. A znovu musím říci - ono to není tím, že oni byli absolutní odpůrci.
Také děkuji, pane poslanče. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Jako farmaceut vám můžu říct, že předpokládám, že kolegové nestojí příliš o to, aby očkovali ve svých lékárnách.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, milá vládo. Já bych rád se vyjádřil tady k návrhu zákona o dozoru nad trhem s výrobky. Přestože je nařízení o dozoru přímo použitelným předpisem, je nutné některá ustanovení provést do vnitrostátního právního řádu. Přijetí nové právní úpravy bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější varianta implementace s ohledem na zajištění přehlednosti a srozumitelnosti právní úpravy a s ohledem na působnost nařízení o dozoru. Předkládaný návrh zákona je výhradně procesní povahy. Adaptace nařízení o dozoru je provedena pouze tak, aby zajistila jeho plnou aplikaci na vnitrostátní úrovni. Neobsahuje tedy žádná ustanovení, která by šla nad rámec nezbytného rozsahu adaptace. Nařízení o dozoru se stalo plně účinným již 16. července 2021 a je třeba, aby tento návrh zákona byl přijat co nejdříve. Nejdůležitější úpravou je úprava účinnosti návrhu zákona, nově se navrhuje nabytí účinnosti dnem vyhlášení, protože jak už tady bylo zmíněno panem ministrem, adaptační lhůta již uplynula.
Děkuji, pane poslanče. Ještě předtím s přednostním právem paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím.
Budu velmi krátká.
Děkuji, paní předsedkyně, váš návrh jsem zaznamenala. A nyní prosím pana poslance Petra Vránu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Dovolte, abych zdůraznil některé aspekty, důležité aspekty návrhu zákona o dozoru nad trhem s výrobky. K zajištění bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s požadovanými stanovenými právními předpisy je nezbytné zajistit účinný dozor nad trhem s výrobky, přičemž je nutné pozornost věnovat úzké součinnosti a spolupráci mezi orgány dozoru jak na vnitrostátní úrovni, tak i na úrovni evropské. V České republice existuje soustava orgánů dozoru nad trhem s výrobky, jejichž dozorové kompetence a pravomoce jsou stanoveny zvláštními předpisy.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Válka na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo 24. února, již trvá druhý měsíc. O život přišly tisíce lidí, vojáků, civilistů včetně více než stovky dětí a další tisíce osob byly zraněny. Více než 10 milionů obyvatel bylo nuceno opustit své domovy, ze země již v tuto chvíli odešly více než 4 miliony obyvatel, převážně žen a dětí, z toho více než 260 000 lidí do České republiky. Mezi představiteli Ukrajiny a Ruska pravidelně probíhají politická jednání o ukončení bojů, nicméně tato jednání zatím k žádným konkrétním výsledkům nedospěla. Rusko přeskupuje síly a připravuje se na ofenzivu směrem na východ a jih Ukrajiny. Do oblasti Donbasu míří další ruské jednotky včetně žoldnéřů z Vagnerovy skupiny. Ruský prezident schválil zapojení dobrovolníků ze zahraničí do války na Ukrajině, údajně by se mělo jednat o tisíce hrdlořezů z Blízkého východu, především ze Sýrie. Ukrajinský generální štáb předpokládá, že se ruský útok zaměří na Charkov, Mariupol a Oděsu. Rusko ve válce porušuje zcela základní mezinárodní právo, právo humanitární, při bombardování používá kazetovou munici, útočí na civilní objekty včetně nemocnic a škol. Ostřeluje dojednané, vyjednané, schválené humanitární koridory, dámy a pánové. Do osvobozených měst a vesnic se ale obyvatelstvo bude vracet pomalu, možná se tam nebude moci vrátit už nikdy. Ruská armáda za sebou zanechává minová pole a podminovanou infrastrukturu. Část mrtvých byla nalezena v hromadném hrobě, část ležela na ulici, někteří měli svázané ruce. Prezident Zelenskyj v této souvislosti obvinil Rusko z genocidy a já s ním zcela souhlasím. Situací v Buče se dnes bude zabývat Rada bezpečnosti OSN na svém pravidelném zasedání. Ukrajina vyzývá Západ k dodávkám vojenského materiálu všeho druhu. Mezi nejpotřebnější patří protiletadlové a protitankové zbraně. Krom toho Ukrajina vyzývá i k dalším politickým a ekonomickým krokům, které by v maximální možné míře postihly ruskou ekonomiku a vedly k mezinárodní izolaci Ruska. Vojenské orgány Aliance nyní zpracovávají návrh středně- a dlouhodobé adaptace NATO v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině a dramaticky zhoršené bezpečnostní prostředí. V reakci na ruský útok na Ukrajinu již některé spojenecké země oznámily záměr výrazně zvýšit obranné výdaje a urychlit tak postup plnění závazku k investicím do obrany ve výši 2 % HDP. Tak to zaznělo i na ministeriádě v Bruselu z úst ministra, polského ministra obrany. Že to je běh na dlouhou trať? Ano, je, ale ono nám, kolegyně, kolegové, tak trochu nic jiného nezbývá. Česká republika okamžitě reagovala na žádosti ze strany Ukrajiny, a to jak prezidenta Zelenského, tak několikrát jsem byla v kontaktu a komunikovala s panem ministrem obrany Reznikovem. Dodali jsme Ukrajině již značné množství vojenského materiálu, a jak přislíbil pan premiér Fiala při jednání s prezidentem Zelenským, budeme v těchto dodávkách i nadále pokračovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkné odpoledne. Děkuji vám, paní poslankyně, za váš příspěvek do rozpravy. Jak jste zmínila, máme návrh jak na zamítnutí, tak na přepracování.
Tak ještě jednou bych tu genezi. Opravdu, ten zákon se připravoval v prosinci. Ten zákon byl úplně stejný jako teď. Tak já si myslím, že když ten zákon projde do prvního čtení, může Poslanecká sněmovna debatovat o filozofické stránce věci, jestli nechat očkovat někoho jiného než lékaře. Ta debata byla takhle ostrá už předtím, byla velmi vyhrocená, samozřejmě ty skupiny řekněme měly na to svůj jasný názor. Farmaceuti, část z nich, měla zájem očkovat, část neměla. U zubařů to zase bylo komplikované. Určitě to nebylo ani lobbování farmaceutické komory, ani to nebylo lobbování stomatologické komory. Samozřejmě se ten zákon může zamítnout. Já ani s tímto nemám nějak problém, koneckonců ho chystala předchozí vláda, předchozí ministr.
Není to o tom, že bych se jako ministryně obrany vzbudila a řekla si: Co bychom jim tam ještě tak mohli poslat, a rozdala úkoly generálnímu štábu vyslat tam nějaké vlaky. Omlouvám se vám, nepotvrdím je ani je nevyvrátím. Pro Českou republiku je v životním zájmu, aby alianční opatření odradila Rusko od dalších územních požadavků a od pokračování bojů na Ukrajině. Je proto v našem skutečně nejbytostnějším zájmu do těchto opatření, ať už aliančních, nebo těch vojenských, tady přispívat. Posílili jsme i východní křídlo tím, že jsme vyslali bojové uskupení na Slovensko. Moc si toho vážím. Vážím si i toho, že řada kolegů z výboru pro obranu nebo i z této Poslanecké sněmovny za mnou chodí s různými dalšími podněty, co bychom mohli na rezortu Ministerstva obrany dělat. Na konci toho provazu, ty ruce, které ten provaz drží, je celá Česká republika a její občané. Díky vám za to.
Už je přítomen, takže jeho omluva je zrušena. S přednostním právem se hlásím já, takže předám řízení.
Nyní budeme pokračovat vystoupením paní předsedkyně.
Myslím si, že to, že oceňují kroky České republiky, a to i jmenovitě Poslanecké sněmovny, která hned první den války přijala jasné odsuzující usnesení, kterým se jasně postavila na stranu Ukrajiny a vymezila se vůči agresorovi, Putinovu Rusku, tak to je důležité tady zmínit. Děkuji vám za pozornost.
Připraví se pan poslanec Jaroslav Bžoch.
Jsem v osobním kontaktu s několika poslanci Verchovné rady Ukrajiny, kteří jsou také členy delegace do Meziparlamentní unie.
Je to zákon, který by měl být ku prospěchu pacientů.
Já vám děkuji, pane ministře.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře. Já jsem měl připravenou tady i napsanou svoji řeč, kterou jsem si zase schoval, protože už většina byla řečena. Tak já se na to zkusím podívat z jiného úhlu pohledu, budu tedy stručný. nebo můžete ji stáhnout, můžete ji zrušit, můžete udělat cokoliv, můžete ji nechat přepracovat, můžete prostě udělat cokoliv. Takže to je natolik. Takže kdo to připravil, v tuhle chvíli z mého pohledu není až tak podstatné, ale rozumím vám. Na druhou stranu, vy jste předkladatel této novely. Za druhé, když se předkládá taková novela, bylo zde zmíněno, že může nás samozřejmě potkat další vlna během třeba půl roku. S tím souhlasím, může nás potkat na podzim. Víceméně nejsme schopni úplně matematicky predikovat, kdy tato vlna projde. Ale chtělo by to dát do kontextu, protože já v současné chvíli... nebo další věc, aby se dal do kontextu - rozumím tomu, potřebujeme více očkovat, máme zde migrační vlnu, přichází sem ukrajinští... Ukrajinci, což je samozřejmé, kterým chceme pomáhat. Podle mě svým způsobem neexistuje. Takže je třeba posílit i tu kampaň i tohle, i tohle, i tohle.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Miloslav Janulík a připraví se Jiří Mašek.
Myslím si, že bylo řečeno mnohé v podstatě několikrát. To, že to bylo jakési v podstatě nouzové řešení tehdy, v době, kdy jsme tady měli ty obrovské nárůsty a v podstatě v zásadě nikdo moc nevěděl, co od toho můžeme čekat, tak logicky prostě vzniklo to, co vzniklo. No, ptám se, kde je ta strategická komunikace, když se dneska neočkuje vůbec? Všechna centra se zavřela a ten klamný dojem, který média vytváří, že covid je pryč - no, není, přátelé, to už tady bylo řečeno. My tedy neděláme nic. Navíc jsme přijali, jak tady bylo řečeno, v podstatě mraky neočkovaných lidí. Teď samozřejmě uvidíme, co to udělá. To dřív nebylo. Máte to v úmyslu? Máme tady Novavax - měl by tady tedy být asi, já nevím, jestli tady je, nebo jestli s ním už někdo očkuje, neočkuje.
Nejrozvinutější a nejlépe zavedenou ze čtyř základních svobod je volný pohyb zboží. Jedním z nezbytných aspektů, jak zajistit účinný dozor nad trhem s výrobky, který musí umožnit identifikaci nebezpečných nebo neshodných výrobků a jejich odstranění z trhu nebo nařízení nápravných opatření a sankcionování těch hospodářských subjektů, které výrobky neodpovídající harmonizačním právním předpisům na trh uvádějí. S tím je spojena i snaha snížit počet nebezpečných nebo neshodných výrobků, které jsou uváděny na trh nejen v České republice, ale i celé Evropské unii. Na vnitrostátní úrovni neexistuje zákonná úprava jednotně upravující dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry. Nová právní úprava by byla jasná a jednotná jak pro orgány dozoru, tak i pro hospodářské subjekty. Vážené dámy a pánové, domnívám se, že jde o velmi důležitou problematiku, která bezprostředně souvisí s bezpečností a zdravím spotřebitelů a s postavením hospodářských subjektů na trhu.
Táži se, zda má zájem pan ministr či pan zpravodaj o závěrečné slovo? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj má zájem. Ještě jednou si to zopakujeme. Pan zpravodaj navrhuje zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů. Je to tak, pane zpravodaji? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Faktickou mimo rozpravu těžko můžete mít, pane poslanče. S přednostním právem? Poprosila bych pana ministra Jurečku, který už je připraven otevřít opět obecnou rozpravu. Táži se, jestli je takto všechno v pořádku? Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Ptám se, zda navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Slyším žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásila. Než začneme hlasovat, tak se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání?